Ano, pracujeme na tom, naši odborníci jsou na to připraveni, hledat kompromisní řešení. Zatím není, a dokud nebude kompromisní řešení, tak těžko můžete po nás chtít, abychom hlasovali o prodloužení stavu legislativní nouze. Děkuji za případné pochopení.
S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Okamura, poté s přednostním právem pan místopředseda Pikal.
A znovu říkám, že hnutí SPD prostě udělá maximum pro to, aby se v České republice nezaváděl covidpas, ale aby se zase všechno v naší zemi vrátilo do stavu, který byl do loňského jara, tedy před touto pandemií. Dlouhodobě upozorňujeme vládu, že plošné zákazy a plošná opatření nejsou řešením. Takže už předem upozorňujeme na to, že v případě, že to zařadíte na pátek na 9. hodinu, tak udělá celý klub, poslanecký klub SPD udělá maximum pro to, aby tento zákon nebyl v Poslanecké sněmovně projednán. A znovu upozorňuji, že jestli chcete si projednat vůbec cokoliv jiného, tak bych skutečně doporučoval, abyste k tomu přihlédli.
Poprosím všechny diskutující v sále o klid.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My již tam v pátek jako první bod něco zařazené máme, jedná se o bod 340, je to návrh paní poslankyně Válkové, je to třetí čtení, mělo by to být rychlé. Tak ještě jednou.
Ano, Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
To je vše. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Návrh byl přijat. Rozprava tedy bude omezena na 15 minut a každý z poslanců může vystoupit nejvýše dvakrát. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom stručně připomenout návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Byl připraven v reakci na závazek vlády učiněný v jejím programovém prohlášení, zejména v kapitole Digitální Česko. Senát projednal návrh zákona 29. dubna. Vrátil jej Sněmovně s pozměňovacími návrhy.
Děkuji.
To byl pan poslanec Ondřej Profant.
Jsou tam pravidla včetně bezpečnostních pro poskytování služeb ve veřejných cloudech a podobně a je to opravdu věc, která nám k digitalizaci může velmi pomoci, a proto ji podporujeme a podpoříme senátní verzi.
Opět přivolám kolegy z předsálí, ať je nás dostatečný počet na hlasování. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, vážený pane senátore, já bych vám rád krátce připomněl parametry poslanecké novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jenom velmi krátce.
Zároveň nepřímo to bude tlak na provozovatele těchto sítí.
Tak prosím.
Děkuji za zjednání klidu. Jedná se o problematiku takzvaných solárních odvodů, když to nazvu krátce. Ty návrhy, které tam zazněly, jak tento problém řešit, jsou různé. To je bod, ke kterému mířím. Narazili jsme ale na to, že se tato myšlenka stala samostatně žijící, ta solární daň, a začala se přiřazovat k různým procentům výnosového návrhu a začala žít samostatným životem, byť původně takhle myšlena nebyla. Tak bych rád tady tu debatu vrátil možná zpátky, a proto můj pozměňovací návrh, který předkládám, nabízí určité řešení a určitý postup.
A vlastně my se dostáváme do velmi specifické situace, kdy tady někteří argumentují tím, že říkají: Tady možná v nějaké té části je výše zisku, která není přiměřená.
Rozhodně se to nechystám žádným způsobem blokovat. Chceme projednat zvýšení platů učitelů, respektive garanci platů učitelů na 130 % průměrné mzdy, což je hned následující bod, nicméně to vyčíslení dopadů do státního rozpočtu je v tomto návrhu zákona zcela nedostatečné, respektive úplně tam chybí, a skutečně tady přijímat zákon, který může mít dopady do rozpočtu státu několik desítek miliard, do rozpočtu domácností dalších několik desítek miliard, a vůbec nevědět, kolik to bude, podle mě není šťastné.
Ano, dobrý den, já jen budu reagovat krátce na otázku pana poslance Ferjenčíka. Toto všechno jsme opravdu diskutovali, mnohokrát. Já si nepamatuji, který jiný zákon by byl takhle detailně projednáván. Ale rozumím tomu, že prostě možná je dobré některé věci zopakovat. Aspoň doufám, že se to nebude nějakým způsobem dále zvyšovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru a jeho předmětem je posunutí účinnosti u vybraných ustanovení tak, aby měl operátor trhu s elektřinou dostatečný čas na vysoutěžení veřejné zakázky na doplnění informačního systému.
Čili posudkoví lékaři by měli na základě nižší zákonné normy dost možností, aby si vytvořili systém, který by vyhovoval. Takže proto navrhujeme podmínku zrušit.
Já vám děkuji, pane senátore. Nemá zájem o vyjádření. Já tedy otevírám rozpravu a do rozpravy se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Tomio Okamura.
Vážené dámy a pánové, jsem za SPD rád, že se Poslanecká sněmovna konečně věnuje tělesně postiženým spoluobčanům. Podpora zdravotně postižených spoluobčanů je totiž jedna z důležitých programových priorit SPD a vždy podpoříme jakékoliv pozitivní návrhy. V prvé řadě největším problémem invalidních občanů je extrémně nízký příjem. Velká část našich postižených spoluobčanů žije v podstatě pod hranicí chudoby, žije přímo v bídě. Pochopitelně to nejsou jediní důchodci, kteří bez vlastní viny žijí v bídě. Řešením pro všechny důchodce je minimální důstojný důchod v takové výši, která by zajistila důstojný život. Evropští Piráti prosazují minimální zaručený příjem pro všechny občany, tedy i pro všechny flákače a nepřizpůsobivé, kteří nikdy nic pro druhé ani pro stát neudělali, a velká část ani nic neudělá, pokud tím nemyslíme fetování či kriminální činnost. Faktem je, že nepřizpůsobiví a drogově závislí samozřejmě bezpracný příjem vyžadují. V každém případě nejsou Piráti jediní, kdo tento model prosazují, ale zvažovaly ho i další partaje, jako například ČSSD. Samozřejmě od té základní důstojné minimální částky na hranici chudoby výše by to bylo zásluhově. A tak tu máme krom jiného i zdravé invalidní důchodce z řad nepřizpůsobivých, na což poukazuje řada občanů, a naopak zoufalé skutečné invalidy, kteří se nějaké podpory nemohou domoci. Řešení tohoto problému už ovšem nezvládne jednoduchá zákonná norma. Je třeba udělat audit všech předpisů, které řeší přiznání invalidních důchodů, analyzovat je, najít problematické části a najít samozřejmě potřebná řešení. Slyšel jsem od lidí i příběhy o tom, že tu a tam lze invalidní důchod koupit. Je to skutečně tragické a ostudné.
A píše zde také, že je posudkově medicínsky vágní a jen velmi obtížně uchopitelné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Všechny jsem vás odhlásil, poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš, pracovní důvody, Marie Benešová - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody. Dodatečně ještě dorazila omluva pana poslance Karla Schwarzenberga, který se omlouvá z pracovních důvodů. Vážené kolegyně a kolegové, než přikročíme k pořadu dnešního jednacího dne, dovolte mi, abych umožnil složit slib naší nové kolegyni. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který nová poslankyně složí do mých rukou.
Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby tento slib paní poslankyně přijal.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 Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní bych vás rád seznámil s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Jedná se o žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Lubomíra Volného. Dále bychom případně pokračovali body z bloku Zákony, první čtení. To jsou všechny informace z grémia. Nejprve pan předseda Faltýnek.
Lze důvodně předpokládat, že tato definice, byť přijatá s jistě dobrým úmyslem, naruší křehkou stabilitu a vyváženost mezi různými typy těžkých zdravotních postižení zakládajících nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, povede k diskriminaci ostatních těžkých zdravotních postižení a také k nárůstu uplatňovaných řádných a mimořádných opravných prostředků.
To ustanovení otvíralo tuto možnost pro lidi s poruchou autistického spektra. Praxe určitě ukáže, jestli je potřeba to otevřít dál, jestli máme možnost otevřít to i pro lidi s další diagnózou. A jako pedagog vím, jak je to velmi těžké.
Mám tu ještě další dvě faktické poznámky. Děkuji za stručnou faktickou poznámku.
Velmi často to tady slyšíme. V okamžiku, kdy přijde nějaký návrh, chceme někomu pomoci, tak když nějaká skupina ten návrh odmítá, říká, že je to nesystémové. Velmi bych vás poprosil, abychom toto vzali v potaz. Takže paní senátorce Gajdůškové, které si velmi vážím, paní bývalé senátorce, dnes poslankyni Gajdůškové: pojďme s lehkým srdcem podpořit to, co senátoři napravili.
Tam se hovoří o tom, že tam budou zařazené autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu. Co to fakticky znamená? Budou to osoby, které mají těžký autismus a které se projevují autoagresivně nebo heteroagresivně. Je to špatně koordinovatelná mobilita, vysoká hlučnost v rámci nekontrolovatelných autistických projevů, tendence k sebeobnažování, k dotýkání druhých osob a další sociálně nevhodné jevy. A pro ty rodiny je to velmi stigmatizující.
Následující pátý bod, první čtení, sněmovní tisk 695 - dlouhodobé ošetřovné. Je tam také otázka otcovské dovolené, ale je tam také samozřejmě zlepšení ošetřování a péče o děti, které mají nějakou závažnou nemoc.
Já vám děkuji.
Jedná se čistě o to, aby nedocházelo například ke zdržování volby člena dozorčího Rady Vinařského fondu. A já tady mám jeden, na kterém věřím, že je velká shoda, a současně ho vnímám jako potřebný, protože narovnává jisté ústavní nedostatky v tom, jak fungujeme.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych přednesl dva protinávrhy k návrhům, které již zazněly. Takže to je pozměňující návrh k tomu, co přednesl pan předseda Faltýnek.
S přednostním právem? Pan poslanec Jakob.
Děkuji, pane předsedo.
Zní to tak eufemisticky... Proč se tak stalo? Mělo se to projednat, sociální demokracie si vzala pauzu.
Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 26. května. Obecná rozprava byla přerušena, protože na 17. hodinu byl pevně zařazený další bod. Takže bylo přerušeno vystoupení pana poslance Zahradníka a k faktické poznámce byl v danou chvíli přihlášen pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Takže pane poslanče, ano, máte slovo.
No pamatuji, nepamatuji, ale určitě jsou věci, na které je třeba využít každou příležitost a tyto věci připomenout. Jak to dopadne, nevíme. S výstavbou náhradního jaderného zdroje za dosluhující dukovanský reaktor, případně budování nové kapacity, se zdá, že mizí v nedohlednu. Otázka je, co bude vyrábět energii, když bude tma nebo když bude v zimě zataženo, nebude svítit sluníčko. Konečně poslední věc, teplárny. Teplárny jsou drceny narůstající cenou povolenek. Teplárny nevědí, co dál, některé se už chystají na ukončení činnosti. Otázkou je, zdali se podaří Sněmovně schválit nějaký dotační program, který by teplárnám pomohl s touto situací se vyrovnat.
První návrh, který bych rád předložil, je drobná úprava, změna zákona o pohonných hmotách, který je obsažen v této novele. Děkuji, pane předsedající. Tady apeluji na možnost 21. století, to znamená vzdálený přístup k údajům a datům, aby mohly vznikat aplikace, které by motoristům ukázaly, jaká je aktuální cena pohonných hmot na čerpacích stanicích v jejich okolí, popřípadě po trase, kterou chtějí cestovat.
Tohle byly ty dva stěžejní návrhy kromě ještě některých dalších změn, které jsme připravovali, a já to tady řeknu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí na tom intenzivně spolupracovalo. Vím, že to je vždycky o finančních prostředcích, že to není úplně jednoduché rozhodování, ale jsem přesvědčený, že pokud chceme skutečně pomoci rodinám, které mají velmi těžký úděl, protože starat se o těžkého autistu je skutečně úděl, který si mnozí z nás nedokážeme úplně ani představit. Proto jsme potom společně se senátory, ať už je to kolega Lumír Kantor, nebo kolegyně Šárka Jelínková, Miluše Horská, Anička Hubáčková, jsme jednali s Ministerstvem práce a sociálních věcí o úpravě té formulace, která původně zněla - autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese a heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu. A co mě velmi mrzí, je fakt, že paní ministryně v rámci toho dopisu použila několik argumentačních faulů. Musím se tady o některých z nich zmínit. To znamená, že ten desetinásobný nárůst rozpočtových nákladů, o kterém se zmiňuje paní ministryně, je výrazným způsobem přestřelený, a mě velmi mrzí, že se paní ministryně k takovémuto argumentačnímu faulu vůči těmto rodinám dopustila. Děkuji vám za pozornost a věřím, že dokážete i tuto moji argumentaci přijmout, a podpoříte senátní verzi zákona.
K tomu částečně směřuje i můj návrh. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se stručně vyjádřím k tomuto zákonu, respektive položím několik otázek panu ministrovi a potom dám procedurální návrh. Já jsem se nejprve chtěl zeptat, kde je paní ministryně financí, protože tenhle zákon může mít poměrně značný dopad na státní rozpočet a rozpočty domácností. Pokud se nemýlím, tak dneska jde na tu podporu zhruba 45 nebo 46 miliard korun každý rok, přičemž zhruba polovinu platí stát a polovinu platí domácnosti, a mě by velmi zajímalo, kolik to bude po přijetí této novely. Právě o tom mám vážnou pochybnost. A na závěr tedy k tomu návrhu. Děkuji za podporu.
Takže máme tady procedurální návrh, abychom jednali po 19. hodině a po 21. hodině, chápu to dobře? Takže pan poslanec Pavel Juříček se omlouvá z dnešního jednání... Takže znovu zopakuji návrh pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který navrhuje, aby se dnes jednalo po 19. hodině a po 21. hodině. Takže já zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Moment, pan poslanec Jurečka. Hlásíte se? Jo, tak prosím. Prosím, přednostně.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající. Já tady jen tak nemávám. Tak potom nemějte ty plné řeči o tom, jak tady myslíte na učitele, když tady leží konkrétní návrh, který to má fakticky potvrdit a řešit, tak potom ho pojďme projednat. To byl takový problém, tady zůstat o půl hodiny déle a dořešit tu záležitost?
Nechci navrhovat nový bod, ale mám jednu prosbu na vládu, respektive na pana ministra zahraničních věcí Kulhánka, až se za námi do Poslanecké sněmovny podívá. Vypršel termín, který byl dán na odchod ruských diplomatů z České republiky. Všichni jste zaregistrovali, že se cosi děje, a já bych v krátké zprávě, třeba i mimo program schůze, požádal pan ministra zahraničních věcí, aby nám dal krátkou zprávu o tom, zda situace je skutečně taková, jak vláda avizovala, zda skutečně bylo dosaženo parity zastoupení na ruské ambasádě v Praze a české ambasádě v Moskvě. Myslím si, že je to zásadní záležitost.
Nejprve bychom hlasovali o návrhu grémia Poslanecké sněmovny. Kdo je pro návrh grémia? Na to reagoval pan předseda Stanjura protinávrhem, aby to byl již druhý bod, to znamená hned za vyznamenáním. Takže nejprve protinávrh, bod 46 jako druhý bod. Teď hlasujeme, aby tisk 961 byl předposlední v rámci bloku třetích čtení Kdo je proti? My tam máme pevně zařazený bod Sterilizace, jestli se nepletu. Kdo je proti? Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo.
Podmínkou vzniku práva na podporu neboli zahájení výplaty podpory pro všechny typy provozních podpor má být včasná registrace podpory a její úspěšné dokončení v systému operátora trhu. Systém výplaty podpory má umožnit jen takovou registraci podpory a výrobního zařízení, kdy je možné v reálném čase ověřit, že nárok na podporu je po právu. Aktuální návrh novely zákona POZE nejednoznačně stanovuje první moment, od kterého je možné tuto podporu čerpat.
Děkuji. Dobré odpoledne. A jsem velmi rád, že pan vicepremiér se k tomu, ale už dříve samozřejmě, připojil a nyní se to formalizuje i návrhy pana kolegy jak Pustějovského, tak Jurečky, tak kolegů z komunistické strany. Ale není to výtka, je to poděkování. Velký problém je, že to zkusili spočítat, ta čísla byla hrůzostrašná.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Já bych chtěl jenom stručně zareagovat na kolegu Dolínka.
Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek na faktickou poznámku v reakci.
Jediná věc, ať nemusí pan ministr vystupovat.
Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Kováčik a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A když se to nepodaří, alespoň na ni upozornit. Ne všichni byli solárními barony a ne všichni využívají ten Klondike.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Už jsem ho představil v obecné rozpravě, takže teď už jen blesková rekapitulace. No a budu působit nejenom na kolegy z Ministerstva průmyslu a z Ministerstva dopravy, ale i na vás pozitivně v tom smyslu, aby tento návrh byl přijat. Děkuji za podporu.
Tak nyní vystoupí pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Milé kolegyně, milí kolegové, vážený pane ministře, já jsem v obecné rozpravě odůvodnil své pozměňovací návrhy, teď budu opravdu jenom stručný a přihlásím se k nim. To je můj oblíbený pozměňovací návrh, který mi dává větší smysl než jakékoli rozpětí.
Kdo je proti? Hlásí se pan kolega Jan Volný. Ale to je minulé hlasování, k minulému zákonu, dobře.